Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Dále otevírám další bod a tím je Předložený návrh uvede v zastoupení paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Faktické naplnění této spolupráce bude na rozhodnutí krajů.
Prosím, pane poslanče.
Vše potřebné bylo řečeno.
Otevírám obecnou rozpravu.
Jak zde bylo řečeno, jedná se o smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Doporučuji přikázat zdravotnímu výboru k projednání, a jak jsem již dříve řekl, zahraničnímu výboru.
Děkuji. Budeme hlasovat o předložených návrzích. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a dále v obecné rozpravě padl návrh na přikázání zdravotnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 114, proti žádný. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a zdravotnímu výboru. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní bychom se měli věnovat bodům z bloku smlouvy, první a druhé čtení, a dále případně bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Na začátek přečtu omluvy, které dorazily.
Opakuji, to vše v prvním čtení na pátek 15. 4. po již pevně zařazených třetích čteních.
Roman Sklenák - pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové.
Dále zde mám přihlášku pana poslance Mackovíka.
Důvodem je, že to nebylo projednáno na výboru obrany.
V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Eviduji návrh, aby se hlasovalo o jednotlivých návrzích po jednotlivých bodech. Má někdo námitku proti navrženému postupu? Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Já si dovoluji zpochybnit hlasování.
Kdo je proti? S námitkou byl vysloven souhlas. Budeme tedy opakovat hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji.
Já děkuji. Hlasování končím. Nyní nás prosím, pane zpravodaji, proveďte hlasováním.
Zahajujeme tedy hlasování prvním bodem a hlasujeme o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A. Rozpočtový výbor doporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Přistupujeme tedy k dalšímu hlasování a to je pozměňovací návrh pana kolegy Zemánka pod písmenem E. Tímto hlasováním se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem F. Rozpočtový výbor má negativní doporučení.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jako další bod hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoška pod písmenem H. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které se hlásí předseda Sněmovny Jan Hamáček. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pana zpravodaje Volného, pana zpravodaje Bendla? Hlasování končím.
Takže dneska již naposledy.
To je všechno k pozměňovacím návrhům.
První hlasování, hlasujeme o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, které jsou pod písmenem A. Rozpočtový výbor doporučuje.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh by přijat.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona o ochraně státní hranice jsem již podrobně uvedl v prvním a druhém čtení. Cílem návrhu je chránit státní hranice před jejich nedovoleným překračováním. Nesouhlasím však s pozměňovacími návrhy pana poslance Lanka.
Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Martin Lank, poté pan poslanec Marek Černoch. Prosím.
Já se úplně nedivím, že pan ministr s těmi návrhy nesouhlasí, ono to tak nějak spadá do politiky, kterou prosazuje česká vláda. Nicméně já bych si dovolil říct pár argumentů, proč si naopak myslím, že tyto pozměňovací návrh jsou potřebné, a rád bych vás poprosil o jejich podporu. Zákon, který teď projednáváme, je dobrým zákonem. Je ovšem dobrým zákonem pro časy klidu a míru, pro časy, kdy bez problémů funguje Schengen, kdy nezuří migrační krize, pro časy, kdy Evropou neprojde přes milion nelegálních imigrantů ročně. Takové časy ale teď skutečně nemáme. My jsme vládní návrh zákona kritizovali už v prvním čtení a navrhovali ho vrátit k přepracování. Nevěříme totiž naivně, že nás ochrání Schengen ani evropská řešení, která prosazuje pan premiér Sobotka. Naše pozměňovací návrhy jsou převzaty z nových maďarských zákonů, které byly schváleny v reakci na masovou imigrační krizi. Byly schváleny v době, kdy na maďarských hranicích stály desetitisíce migrantů a dobývaly se na jejich území i za použití násilí. Přestože takový scénář není nikde vyloučen, a tedy ani u nás, návrh české vlády si s takovou situací v žádném případě nebude umět poradit. My jsme proto připravili sérii opatření, která mají za úkol rozšířit možnosti státu, jak imigrační krizi čelit. Komplex pozměňovacích návrhů se týká podstatného zpřísnění sankce za nelegální překročení státní hranice. Říkáme, že je dobré být na tuto situaci připraveni, ne rychle hledat řešení, když už je pozdě, jak se to stalo některým okolním státům. My na rozdíl od nich máme ještě zatím možnost reagovat preventivně. Vycházíme z toho, že za situace masové nelegální migrace prostě nebude možné provádět všechny trestní úkony, protože bezpečnostní složky jednoduše budou zahlceny. Proto navrhujeme, aby trestem za nedovolené překročení státní hranice pro imigranty ze třetích zemí bylo vyhoštění doplněné automatickou ztrátou možnosti získat azyl i doplňkovou ochranu. České úřady by takto postupovaly i v případě, že by se nepodařilo zjistit jejich identitu. Co se týče argumentu, že to je v rozporu s evropskými smlouvami, tak mi řekněte, kdo v Evropě ještě tyto smlouvy dodržuje. Tento tvrdý postup by zajistil, že nelegální imigranti by vůbec nechtěli vstupovat na české území.
Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, také vám přeji hezké brzké odpoledne. Musím zde zopakovat kritiku k vládní politice ochraně hranic. Místo toho, abychom stejně tak jako ostatní státy zabezpečili naše hranice proti nelegální imigraci, česká vláda nadále spoléhá na neexistující evropská řešení. Žádný z těchto kroků proti imigrační krizi, který se opravdu osvědčil, nezavedla Evropská unie. Všechna klíčová opatření podnikly národní státy samy a na vlastní pěst, ať už se jedná o Maďarsko, Dánsko, Slovinsko nebo Rakousko. Všichni pochopili, že se musí starat především sami o sebe a chránit sami své vlastní občany. Správná vláda má hájit zájmy občanů, kteří si ji proto také zvolili, ne někoho cizího. Rakousko v pondělí začalo s přípravou stavby plotu na svých hranicích. Bariéra vznikne v Brennerském průsmyku, který je klíčovým dopravním uzlem na alpských hranicích s Itálií. Chtěl bych zde připomenout včerejší průzkum, který říká, že víc než tři čtvrtiny Čechů si přejí přísnější ostrahu státní hranice. Je to logické zejména dnes, v době, kdy je potřeba chránit naše hranice. Opakovaně navrhujeme: obnovme pohraniční policii a přijměme tři tisíce nových příslušníků policie, kteří budou mít na starost ochranu státní hranice. Dále je třeba zabezpečit hranice pomocí moderních technologií, jako jsou kamery, drony, radary detekující pohyb, které rozeznají imigranta od houbaře a které provádějí screening hranice na dálku, aniž by se musely stavět pevné betonové ploty. Opakuji, musíme se postarat sami o sobe, musíme se starat sami o vlastní občany, o jejich bezpečnost.
Děkuji panu poslanci Černochovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli se hlásí pan ministr nebo zpravodaj k závěrečnému slovu. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, členové vlády, milé dámy, vážení pánové. Věcně si oba pozměňovací návrhy kladou za cíl vyřešit stejný problém, už jsem tady o tom hovořil ve druhém čtení, a tím je velmi neutěšená situace v oblasti řízení o příspěvku na péči u osob, které jsou dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních různého typu pro jednu diagnózu. A co je ještě horší, to řízení na péči pak probíhá ještě celou řadu měsíců. Proto jsem do výboru pro sociální politiku předložil pozměňovací návrh, který tenkrát výbor pro sociální politiku přijal. Řešení je dohodnuto i s Ministerstvem zdravotnictví, to znamená, bude vyřešena i součinnost zdravotnických zařízení při řízení o příspěvku na péči. Osobně považuji to řešení, které je předloženo do druhého čtení, jako významně lepší.
Děkuji. Eviduji zde faktickou poznámku pana poslance Borky. Táži se tedy znovu, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.
Ještě jednou dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. O těchto návrzích jednal v souladu s jednacím řádem garanční výbor, tedy výbor pro sociální politiku, na své schůzi dne 16. března 2016, který doporučil Poslanecké sněmovně hlasovací proceduru a zaujal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Nyní k návrhu hlasovací procedury. Návrh na zamítnutí zákona podán nebyl. Jako první krok je garančním výborem navrženo hlasovat o návrzích legislativně technických úprav přednesených ve třetím čtení - což se nestalo. Tento krok tedy v hlasovací proceduře odpadá. Věcně jde o stejnou problematiku, a jak jsem zmiňoval, je to návrh, který dle mého názoru je věcně i legislativně hůře proveditelný, což ale už do této procedury nepatří. I tady je navrženo hlasováním jedním společným hlasováním, přičemž pokud bude přijat návrh pod písmenem C, je tento návrh nehlasovatelný. Jako čtvrtý krok je navrženo hlasovat o návrzích pod písmenem B společně jedním hlasováním. Jde tedy o navrácení stavu zákona před jeho změnou v rámci tzv. úsporných balíčků.
Táži se, zda někdo chce vystoupit k proceduře. Není tomu tak. Ano, je tady požadavek na hlasování procedury. Dříve než zahájím hlasování o proceduře, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nyní přistoupíme k hlasování o navržené proceduře. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že procedura byla schválena.
Takže podle toho, jak jsme schválili proceduru, bychom nyní měli hlasovat jako první pozměňovací návrhy pod písmenem C, a to jedním hlasováním.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Tím, že byly schváleny pozměňovací návrhy pod písmenem C, se pozměňovací návrhy pod písmenem A staly nehlasovatelné. V tomto případě tedy přistupme k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, a to jedním hlasováním.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko rozpočtového výboru negativní.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor - negativní.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor - negativní.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.